Pro materiál, který prezentoval pan ministr Síkela, jsme poskytovali vstupy za Ministerstvo školství. Projekty Ministerstva školství neobsahují vady a nepotřebují věcné úpravy. Některé projekty však patří do oranžové kategorie, které nemají problém s vlastní realizací ve schválených termínech, ale chybí zdroje na pokrytí DPH. To se v tuto chvíli snažíme řešit a v nejbližších týdnech předložím na vládu návrh řešení problému s DPH. Máme nastaven systém pravidelného čtvrtletního reportování, zpracováváme řídící a kontrolní systém na úrovně realizátorů jednotlivých komponent, postupně naplňujeme webové stránky a nové informace pro žadatele a příjemce. V rámci mise Evropské komise proběhla návštěva paní generální ředitelky Céline Gauer na základní škole Londýnská, kde jsem byl osobně přítomen.
Prosím pokračujte.
Že vás chce kriminalizovat nebo něco podobného, takhle jste to spojil.
Hlásí se ještě někdo s přednostním právem? Zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Pavla Golasowská, zřejmě není a mám tady informaci, že je dohoda na novém zpravodaji Jiřím Navrátilovi. Nicméně změnu zpravodaje musíme odsouhlasit hlasováním. Je tady a souhlasí s tím, že bude zpravodajem při projednávání tohoto tisku. Ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Ano, z místa. Pardon, pane poslanče, já jsem první viděl zdviženou ruku paní poslankyně.
Chci se zeptat ohledně bydlení. To není výčitka, to je konstatování. A já se chci zeptat: my jsme z hlediska délky stavebního řízení na 157. místě ze 190 zemí světa, takže velice špatně. A já se ptám: vy teď demontujete námi připravený stavební zákon, který to mohl změnit - stavební povolení do 30 dnů. A vy chcete tento zákon odložit. Nikdo na světě nemá tak roztříštěnou stavební správu, jak je tomu u nás. Vůbec to nechápu. Budou potřebovat dlouhodobé bydlení, většina z nich podle sociologů tady zůstane. Tak se ptám, jaký je plán?
Pane ministře, máte slovo.
Samozřejmě zásadním prvkem celého tohoto procesu je digitalizace stavebního řízení, ta je v Národním plánu obnovy. Já si pamatuji, že ještě když tady byla paní poslankyně Marksová, tak zde byl zákon o dostupném bydlení. Spadl ze stolu, pak se zahájilo minulé volební období, začalo jednat MPSV a MMR o zákoně o sociálním bydlení. Budeme novelizovat ten zákon věcně tak, aby skutečně došlo ke zrychlení stavebního řízení a stát neměl extra náklady 20 miliard na transformaci do Nejvyššího stavebního úřadu. To, co se stalo s Národní sportovní agenturou a jak to v uvozovkách nepomohlo fungování sportu, o tom si cvrlikají vrabci na střeše a píšou noviny. Ano, na naše území přišlo už téměř 300 tisíc lidí, kteří utíkají před Putinovou válkou na Ukrajině. Já jsem na toto téma, protože to stojí peníze a ten deficitní rozpočet, který jste nám zanechal, úplně nedává šance v tuto chvíli investovat miliardy, zahájil jednání na úrovni Evropské komise ohledně možných zdrojů. Takže snažíme se adresovat jak dostupnost bydlení dlouhodobě, tak i tu situaci, která vzniká díky válce na Ukrajině. Jenom jednu věc jsem chtěl říct. To, že v nějakém momentě Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo program Moje bydlení, kde asi 400 žadatelů poskytlo výhodnější hypotéku než na trhu, sice může být píárově hezké, ale situaci na poli bydlení to neřeší. , nikoliv stimulovat poptávku, která ještě zvyšuje ceny.
Děkuji panu ministrovi. Srdečně zdravím v tomto odpoledni a prosím, váš čas na doplňující otázku.
Vy hned útočíte, vykládáte nesmysly o rozpočtu a tak dále. A já hlavně děkuji vašemu primátorovi. Víte, v Praze nebyly byty pro zdravotně postižené, pro samoživitelky, a já jsem rád, že pro ukrajinské uprchlíky se našel byt na Haštalské a Zlatnické. Praha 1, Pařížská. Digitalizace, co tím chcete říct? Já se ptám, jestli jednáte o výstavbě modulárních domů, jestli jste vytipovali nemovitosti státu. Takže na to se ptám, na konkrétní plán. ... a zjednodušení stavebního řízení... ... při povolování nových staveb, které jsme vám přinesli na stříbrném podnosu.
A nyní může zareagovat pan ministr.
Pane poslanče, já jsem si tak nějak přehrával, co jsem vám před chvilkou řekl. Já jsem na vás žádným způsobem neútočil. Já jsem naopak řekl, jaký je náš plán ve věcné novele zákona, který má zrychlit stavební řízení. Digitalizace jako zásadní podvozek stavebního řízení, o tom hovořila i bývalá paní ministryně Dostálová. Mě jste s těmi byty pobavil. Kolik vy jste poskytli za vaší vlády těch různých pozemků na ty PPP projekty, aby se na nich mohlo stavět? Já jsem si nakonec všiml převodu několika objektů, za to vám musím zvednout palec, zejména na Prahu, ale tato věc probíhá.
Já se vás pokusím, kolegové, zejména z koaličních lavic, přesvědčit, abyste tento návrh pustili do druhého čtení. I tam se sahalo do zákona o finančním arbitrovi, takže to vlastně není nic mimořádného. A my jsme to sjednotili, že všechny ty případy spadají pod ERÚ. To je to, co já jsem tady sděloval. "Tento stav rozhodně nepřispívá k jednoznačnému pochopení spotřebitelem, jak má při řešení svých sporů s poskytovateli služeb na finančním trhu postupovat, jakož ani k právní jistotě v této oblasti ochrany spotřebitele. Jenom na tomto místě připomenu, protože se jedná o produkty, které jsou řekněme automatizované nebo podobné, že nám stále chybí věc, která by třeba to pomohla řešit i jiným způsobem, a to je institut hromadných žalob, to znamená hromadná řízení, která stejně tady budeme muset dřív nebo později přijmout. To znamená, tam by se to třeba dalo nahradit tím, že by byla hromadná žaloba k soudu, ale řešily by se jednou žalobou tisíce nebo desítky tisíc případů. Tolik stručně na úvod a já děkuji za případnou podporu z vládních lavic.
Děkuji zástupci navrhovatele, panu poslanci Nacherovi. O této změně musíme hlasovat. Ano, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takovouto navrženou změnu? Návrh byl přijat. A já poprosím znovu paní zpravodajku paní poslankyni Urbanovou, aby nás seznámila...
Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Začnu důvodem návrhu. Působnost finančního arbitra zahrnuje řešení spotřebitelských sporů z téměř celého finančního trhu. Stále ještě existují sektory, kde je spotřebitelům možnost řešit svůj spor s finanční institucí prostřednictvím finančního arbitra odepřena. Z masově poskytovaných finančních služeb se jedná především o neživotní pojištění a dále o obě varianty individuálního zabezpečení na stáří, tedy penzijní připojištění se stáním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření. Navrhuje se rozšíření působnosti finančního arbitra jako orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu, který je příslušný závazným způsobem rozhodnout spor mezi spotřebitelem a finanční institucí.
Děkuji panu ministrovi za odpověď. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Moje interpelace je určena na nepřítomného pana ministra zemědělství pana Nekulu. Bezpečnostní situace v Evropě, ale i v celém světě se za posledních několik týdnů zásadně změnila. Má otázka tedy zní a je velice prostá: Je ministerstvo připraveno kofinancovat v maximální možné výši, což je dvojnásobek, to znamená 540 milionů korun, podporu citlivých komodit? A pokud ano, tak konkrétně kterých by se to mělo týkat?
A nyní s další interpelací je připravena paní poslankyně Barbora Urbanová, přednese ji na pana ministra Ivana Bartoše.
Proto bych se vás ráda zeptala, zda na vašem rezortu došlo k nějakému posunu v této věci? Mám informace, že původně sítem programu pomoci mnoho lidí propadlo, a proto bych ráda věděla, zda máte v plánu tuto situaci napravit. Nebudu mít doplňující otázku a doptám se později.
Děkuji za vaši otázku, za vaši interpelaci, a k pultíku se dostaví zodpovědět pan ministr a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.
Děkuji za otázku. A pak je tam ta otázka, na kterou jste mířila.
Děkuji.
Dobrý den, nebo dobrý podvečer, vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Pan ministr tady sice není, nicméně svou interpelaci přečtu. Má interpelace směřuje na pana ministra ve věci problematiky boje s korupcí. Korupce či jak známo zneužití veřejné moci pro soukromé účely je velké téma, které má zásadní dopady na celou společnost. Má negativní dopady na ekonomiku, respektive ekonomický růst, nemluvě o dopadech na politickou participaci, kdy kvůli korupci klesá zájem lidí se vůbec politicky angažovat, jelikož se mohou domnívat, že jejich angažovanost, ať už formou hlasování ve volbách, ve výsledku vůbec nic nezmění. Co mě však znepokojuje, nejsou jen hodnoty korupčních indexů, ale i postoj vlády k této problematice. Moje otázky tedy jsou ve smyslu, proč je boj s korupcí ze strany vlády takto zanedbáván, ať už programově, či organizačně, na Ministerstvu spravedlnosti...
Děkuji, paní předsedající. První otázka se týká právě revize RVP. Ale nyní nastává takzvaná velká revize.
Konkrétně je to starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák, kterého jsme tady viděli a který tady lobboval spolu s těmi ostatními starosty za tento zákon. Tuto odměnu mu navrhli radní Vlachovic, kteří jsou opět za STAN. Já si myslím, že už je to opravdu šílené. Protože, pane ministře vnitra a první vicepremiére a předsedo hnutí STAN Víte Rakušane, to není první vaše kauza. Dále samozřejmě všichni víme, co se stalo s vaším dalším místopředsedou. Pak pod mediálním tlakem jste tuto nominaci stáhli. To jste nám také zapomněli říct. Dále tady byl pan Farský. A pak až po dlouhém přemlouvání... Pan Farský zatajil občanům před volbami, že půjde pracovat do Spojených států. Chtěl to dublovat, ty funkce a až po velkém tlaku odstoupil. Znovu zdůrazňuji, že pro to odškodnění těm obcím postiženým výbuchy jsme tady hlasovali úplně všichni. Oslovili jsme hnutí ANO, domluvili jsme se na tom. No, já vám řeknu proč. Protože se tady dodatečně až po hlasování dozvídáme, že jsme byli v podstatě uvedeni v omyl a že jsme nebyli informováni o střetu zájmů. Proto to je, pane ministře Gazdíku. Mám správné informace. To znamená, to je jiná věc. Takže neodvádějte zase pozornost jinam. A ono je to ještě horší z toho dnešního pohledu. Protože české občany trápí zdražování. Jak jsem už říkal, jsou to údaje Sociologického ústavu Akademie věd.
A nyní se tedy dostáváme k ústním interpelacím, které jsou určeny, jak jsem avizovala, předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Nyní dávám slovo paní poslankyni, která byla vylosována jako první, a tou je paní poslankyně Berenika Peštová, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Já bych měl interpelace na pana premiéra. Protože CZ.NIC říkal, že to bylo po dohodě s Ministerstvem vnitra a případně vládou. Mě by zajímalo, jakým způsobem a kde vzniklo to rozhodnutí a jakým způsobem to bude pokračovat. Pan premiér tady není, tak bych ho pak poprosil o písemnou odpověď.
Takže dobrý den, pane premiére, já vás zdravím do Bruselu. Prosím vás, vzpomeňte si na emisní povolenky. Pamatujete, jak jste mě kritizoval? A teď máte Evropskou radu, tak pokračujte v tom, co jsem říkal.
Uklízíme za veliké peníze nepořádek, kdy dělají opravdu tito lidé černé skládky. Vynakládáme statisíce, miliony na jejich likvidaci. Ještě jednou a už naposledy prosím, zapomeňme na dresy, ale snažme se pomáhat lidem, kteří na nás spoléhají a kteří v těch lokalitách žijí.
Děkuji pěkně, to byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikdo další není přihlášen písemně. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Ano, je, tak prosím zástupce předkladatele, paní poslankyni Šafránkovou, aby přednesla závěrečné slovo.
Situace je naprosto alarmující. Občany, kteří blízko těchto vyloučených lokalit bydlí. A já vím, že nikdo z vás si nic takového určitě nepřeje, a vy přehodnotíte to, co jste chtěli udělat, vrátit nám to k dopracování.
Já vás přeruším, paní kolegyně.
Také děkuji.
Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Myslím, že můžeme hlasovat. Zdržel se? Nacházíme se v prvním čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Patrik Nacher. Pane poslanče, máte slovo. Pardon, asi máme připomínku k hlasování.
Zpochybňuji hlasování.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyhovění námitce? Kdo je proti? Počet přihlášených poslanců se ustálil, čili budeme opakovat hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a předložený návrh byl vrácen navrhovateli k dopracování.
Tak jestli by to nestálo za zvážení. A druhá věc, vzhledem k tomu, že se s těmito financemi vůbec nepočítalo v rozpočtu, tak jestli už má nějakou předběžnou představu, kde ty peníze na to vezmeme.
Děkuji i za dodržení času a nyní se svou odpovědí pan ministr školství Petr Gazdík.
A teď k vašim otázkám. V rámci těch rámců, jak jsem tady uváděl, na příslušných stránkách najdete odkaz - kdokoli má měsíc na to, aby se k těm rámcům vyjádřil. Ty pak budou vyhodnoceny, následně Národní pedagogický institut bude vybírat. A zas každý, i vy, se může přihlásit do výběrového řízení, k jakémukoli předmětu chcete. Toto celé bude trvat asi rok, což je za mě dostatek času. A k tomu směřovala vaše druhá otázka.
Není zájem o doplňující otázku, také děkuji. A nyní tedy předám slovo panu poslanci Karlu Turečkovi, který se se svou interpelací obrací na řádně omluveného pana ministra Zdeňka Nekulu.
Kolegyně a kolegové, já bych se rád obrátil na zde nepřítomného opětovně pana ministra zemědělství Nekulu s dotazem týkajícím se problematiky růstu cen potravin. V letošním roce samozřejmě díky válce na Ukrajině můžeme očekávat rekordní zdražení potravin. Celkově je třeba předpokládat, že nepůjde o jednotky procent, ale desítky procent. Je potřeba si uvědomit, že budeme stát před zcela bezprecedentním sociálním problémem. Každá rozumná vláda by se v takové situaci nebála opřít o produkční potenciál domácího zemědělství, který v České republice není ani zdaleka vyčerpaný. Bohužel, vláda Petra Fialy jde opačným směrem a svými kroky otevřeně říká, že o produkci našich zemědělců a potravinovou soběstačnost nemá zájem.
S další interpelací byla přihlášena paní poslankyně Alena Schillerová. Ta se omluvila, čili tuto interpelaci stahuje. Následuje pan poslanec Martin Kukla se svou interpelací na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, já bych se vás chtěl zeptat, jak je vaše vláda připravena pomoci obcím a krajům v důsledku pádu banky Sberbank. Mnohým obcím a krajům tam zůstalo mnoho finančních prostředků, které jsou v tuto chvíli pro ně nedostupné. Obcím a krajům to způsobuje nemalé problémy. V dopise, který jsem si přečetl, píšete, že budete tyto problémy řešit individuálně. Včerejší vaše vyjádření, když jste mluvil o advokátech, kterým tam zůstaly peníze, konkrétní ty advokátní úschovy, tak jste o nich moc dobře nemluvil.
A SPD vás do toho dlouhodobě tlačí, abyste konečně pomohli lidem s tím zdražováním. Všechny okolní státy přijaly plošná opatření. Plošná opatření přijaly! A vy jste neudělali proti zdražování žádné funkční ani plošné opatření. Protože pro vás není priorita pomáhat českým občanům. To znamená - a premiér Fiala tam za mnou šel a vyhrožoval mi, že mi to prý vrátí. Já jsem se ho zeptal, jak mi to vrátí. Slyšeli to tady i naši poslanci, všichni, je tady řada svědků. Policii že na mě pošle? Jako co to je za vyhrůžky? Já bych chápal, ano, máte pravdu, paní ministryně obrany Černochová říká na adresu pana premiéra: fňuk, fňuk, fňuk. Tam to měl říct, to "já vám to vrátím". Ale neupřesnil jak.